To nebudu komentovat, já ho přečtu, protože mám problém to komentovat. Ten komplexně řeší ty věci, to, co je klíčové. Potom by se hlasovalo... Takže toto je můj návrh procedury.
Pan předseda Stanjura.
Tohle nezaznělo, tak jenom aby to bylo jasné, aby se někdo netěšil, že příště bude pro a příště už nebude.
Kdo je proti tomuto návrhu? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloků třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Takže máte slovo, pane poslanče.
Dobré ráno, pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já jenom v rychlosti pro stenozáznam upřesním jeden ze včerejších výsledků voleb, kde jsem uvedl omylem nepřesnou informaci, za kterou se omlouvám. Chci upřesnit, že do druhého kola této volby postupují čtyři kandidáti a to Jaroslav Faltýnek, Petr Adam, Josef Valihrach a Herbert Pavera.
A registruji přihlášku pana předsedy Faltýnka. Jinak vás prosím, kolegyně a kolegové, abyste se ztišili, protože hluk je v jednacím sále opravdu velký. Máte slovo.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi přednést jeden návrh týkající se pořadu dnešní schůze. Pokud jsou pevně zařazené body na příští pátek.
V tom případě dám hlasovat o tomto návrhu. Návrh byl přijat.
Dovolte mi, jenom vyjádřit stručně postoj poslaneckého klubu TOP 09 k tomuto hlasování. To, co se pak odehrálo, nemusíme opakovat. Jsem jenom přesvědčen, že to poškodilo Sněmovnu jako celek, jako instituci, a že to poškodilo každého z nás v našem sociálním okolí a mezi našimi voliči. A bylo to naprosto zbytečné. Nechceme se na tom proto podílet. Kdyby se snad měl stát hlasovatelným návrh, pro který jsme hlasovali na obou dvou výborech, tak my nemáme ve zvyku měnit své stanovisko během jednoho nebo dvou dnů.
Přesto bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat, abyste podpořili usnesení rozpočtového výboru, protože je v mezích toho, co aspoň odpovídá základním připomínkám Svazu měst a obcí. Vystoupil jsem i z toho důvodu, že kdyby se totiž podpořil návrh pana poslance Bezecného, tak se už nemůže podpořit návrh rozpočtového výboru, protože tyto dva návrhy jsou neslučitelné, takže proto jsem považoval za nutné vystoupit i v rozpravě před třetím čtením.
Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si pan navrhovatel vezme závěrečné slovo. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování o tomto zákonu. Pod písmenem A je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pod písmenem B je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, o kterém před chvílí hovořil pan kolega Vilímec. Pod písmenem C je pozměňovací návrh poslance Zemánka, což jsou formální úpravy. A za čtvrté je pozměňovací návrh pana poslance Bezecného pod písmenem D, který zde zdůvodňovala paní poslankyně Langšádlová. Za třetí hlasovat pozměňovací návrh C poslance Zemánka a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Za druhé - pozměňovací návrh rozpočtového výboru.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní bychom hlasovali pro pozměňovací návrh poslance Zemánka.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 7. listopadu, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním.
Je to zamrazení na rok, případně v doprovodném usnesení komise, která to vyřeší systémově tak, aby politici nerozhodovali o svých platech. Stanovisko - prosím, pochopte mě, bez stanoviska v tomto případě.
Stanovisko - bez stanoviska nelze. Kdo je proti? Pojďme dál.
Takže děkuji. Druhý v pořadí hlasujeme návrh hnutí Úsvit, přednesený nebo osvojený panem Tomiem Okamurou.
Kdo je proti? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže prosím vás, jak jsem tady četl při zpravodajské zprávě, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením, které podal pan předseda Mihola.
Děkuji vám.
Prosím vás, ještě se musíme vypořádat s doprovodným usnesením předneseným panem předsedou Miholou. To znamená, tím pádem jsme se vypořádali se všemi návrhy. Děkuji vám.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejasnosti jsme utřídili a ocitáme se před závěrečným hlasováním o návrhu celého zákona. Já jsem rád, pane zpravodaji, že jsme se spolu tak dobře domluvili.
Děkuji za slovo. Já mám jednoduchý dotaz buď na pana ministra financí, nebo na zpravodaje. Dneska je 5. prosince. On možná vyjde ve Sbírce 30. prosince, možná na Silvestra. Co by se stalo, kdybychom tím vůbec nezaplevelili historii legislativního procesu a ten zákon jsme nepřijali? Já se domnívám, že by se nestalo vůbec nic. Mně to přijde jako zbytečné to vůbec do té Sbírky zákonů posílat. Kdyby to bylo někdy v červenci, srpnu, září, tak bych tomu rozuměl.
Pane kolego, máte asi pravdu, svět se nezhroutí tím, že bychom toto neschvalovali.
Pan poslanec Laudát s přednostním právem.
Vytáhnout, aby se neukázalo, že je velké fiasko v čerpání investic na SFDI. I z hlediska systémového je to věc dosti nevídaná. Takže samozřejmě budeme hlasovat proti.
Takže se pouze upřesňují tyto položky.
Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod a tím je
Děkuji. V případě poskytnutí dotace dává informaci pouze o tom, že dotace bude poskytnuta a kdo ji vlastně dostal. Proto v mém návrhu je povinnost uveřejnit všechny žadatele, ale i důvody, proč někomu poskytnuta dotace byla a někomu nebyla. Pan ministr velmi často hovoří o tom, co všechno kdy bylo špatně, o tom, jak bude zavádět transparentní a veřejné přístupy ke všemu, ale jsou to jen slova. Prázdná slova. Protože tak nečiní skutky v návrzích, které jdou z Ministerstva financí. Děkuji za pozornost.
Ty peníze na prostou valorizaci sociálních stipendií ostatně už v letošním rozpočtu byly, nejde o žádnou horentní sumu, jedná se pro letošek maximálně o 16 milionů korun. Studenti, kteří by navýšení stipendia potřebovali a kterým by mohlo alespoň trochu pomoci, je bohužel letos ještě nedostali. Ministr školství návrh na valorizaci těchto stipendií, jak známo, od počátku podporuje. Při interpelacích jsme si mohli vyslechnout i stanovisko předsedy vlády, který se rovněž vyslovil pro. Dnes tedy máme, kolegyně a kolegové, dobrou příležitost udělat něco, co tato Sněmovna měla a mohla udělat už daleko dříve. Dovoluji si požádat, abychom i ve světle našeho ranního hlasování učinili i my ostatní, z ostatních poslaneckých klubů, totéž.
Děkuji panu předsedovi za jeho příspěvek. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Tak, pan poslanec Grebeníček se ztotožňuje s předřečníkem, pan poslanec Vácha přece jenom chce závěrečné slovo. Prosím.
Děkuji za slovo. Můžete si vzít příklad ze mě, já jsem zarytý antikomunista, a budu hlasovat pro.
Děkuji panu poslanci Váchovi za rozumnou agitaci. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás tady všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? O slovo s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM.
Ale neudělám to. Jen takový povzdech. Ráno jsme byli schopni hlasovat pro sebe ano - a pro studenty teď ne? Rozmysleme si to ještě jednou.
Budeme pokračovat dalším bodem naší schůze, jímž je
Za třetí. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: a) odst. 1 k použití sedimentu z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu, Za čtvrté.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. My děkujeme paní zpravodajce za tato slova. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.
Pěkné dopoledne, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tedy institut "nezabývat se" zatím fungoval tak, že po návrhu každého zákona předsedající řekl: "Navrhuje někdo ze senátorů zákonem se nezabývat?" Kdokoliv ze senátorů mohl podat tento návrh, o kterém se hned hlasovalo.
Nemusejí v Ázerbájdžánu vědět, jak to tu obvykle vypadá.
Kdyby někdo z vás, paní poslankyně, páni poslanci, měl konkrétní dotaz, budu schopen odpovídat.
Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji. Já tedy končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje, taktéž není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji, bylo to rychlé a bezbolestné. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Foldyna či Jeroným Tejc. Návrh byl přijat. Prosím tedy pana poslance Vlastimila Vozku, který se teď právě stal zpravodajem tohoto tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 24. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava nebyla ukončena, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Než vyhlásím tuto přestávku, eviduji ještě přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že mně takto zjednodušil situaci. Už jednu eviduji. Pan poslanec a předseda poslaneckého klubu KSČM Kováčik.
Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych se před závěrečným hlasováním o tomto návrhu vyjádřil jménem poslaneckého klubu KSČM, který je ostatně předkladatelem tohoto návrhu. Je pro sociálně slabé studenty nepříjemné a pro establishment nedobré, že projednávání návrhu na valorizaci sociálního stipendia, který byl mimochodem podaný již loni, se setkalo s takovými průtahy, že se k závěrečnému hlasování dostáváme až dnes, a že tedy i v průběhu projednávání zde zněly odmítavé postoje některých poslanců a poslankyň. Tvrzení, které zde ve Sněmovně dokonce zaznělo, že by si studenti, místo valorizace měli začít ke studiu přivydělávat, podle mého soudu není zrovna rozumným argumentem.
Moc se omlouvám, pane předsedo, vaše slova rozvášnila kolegy v Poslanecké sněmovně natolik, že začali diskutovat mezi sebou místo toho, aby vás poslouchali. Poprosím o klid v Poslanecké sněmovně.
Nemyslím si, že mám až tak velkou schopnost kohokoliv rozvášnit.
Vy se podceňujete, pane předsedo. Prosím, pokračujte.
Nejde jenom o omezené možnosti přivýdělku, ale i o samou logiku podobného argumentu. Je to skutečně lichý protiargument.
Děkuji. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat. Tak, já jenom upozorňuji, že to byl nejenom návrh rozpočtového výboru, ale také hospodářského výboru, který je naprosto shodný s návrhem rozpočtového výboru. Kdo je proti? Přednesu návrh usnesení. Omlouvám se, ten název je šíleně dlouhý, takže prosím o trpělivost. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Než se budeme věnovat vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona nebyly předneseny. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova zpravodaje nebo navrhovatele? Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Děkuji za slovo. Postup hlasování: navrhuji, abychom hlasovali o tomto jednom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu.
Tak já prosím o pochopení, že v duchu stejné argumentace jste odložením jednotného inkasního místa zvýšili daně. Tak se konečně shodněme na tom, že jsme si snížili platy a zvýšili daně. Rozhodně nemůžeme říkat - můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nezvýšili daně. Ale rozhodně nemůžete říkat to, co říkáte, že jste nezvýšili daně a snížili platy. To nejde.